A s těmito zdravotními hendikepy chtít po těchto lidech, aby ještě nějakému úřadu dokazovali, že opravdu nemají ruku nebo nemají nohu, to mi připadá opravdu velmi nedůstojné.
Dobré dopoledne všem.
A já si myslím, že ta debata nádherně ukazuje, jak moc je to potřeba.
Já děkuji a prosím pana poslance Juchelku s faktickou poznámkou, poté paní ministryně.
Tady pravděpodobně všichni reagují právě na ten systém, protože to systémové není. Tady byl pozměňovací návrh tuším paní kolegyně Pekarové, která to nějakým způsobem tlačila na minimální mzdu, což také není systémové, protože to také rozhodují politici tady. Takže je potřeba prostě najít nějaký ten systém. Proto je potřeba posílit a také zpřístupnit regionálně ty sociální služby tak, aby jim mohlo být pomoženo a aby jednoduše nezůstal v rodině někdo jako jednotlivec sám na toho, o koho pečuje.
Já také děkuji a nyní prosím s poslední faktickou poznámkou paní ministryni.
Děkuji.
Za těch pět let se nám rozsah sociálních služeb v jednotlivých krajích výrazným způsobem zvedl, a to i vzhledem k transformaci sociálních služeb. To je jedna část toho problému. Dneska oni, pokud si mohou vybírat na trhu práce, tak ano, většina z nich jsou srdcaři a rádi pracují v sociálních službách, nicméně realita života je složitá. Nicméně zdůrazňoval jsem tady ještě další věc a to je ta reforma psychiatrické péče. To znamená, to nedofinancování sociálních služeb tady je a já jenom prosím, abyste pak v rámci i vládní koalice k tomu přistoupili při schvalování státního rozpočtu a sociální služby dofinancovali.
Já také děkuji za dodržení času.
Jsem o tom přesvědčený.
Já také děkuji. Ještě nějaké jiné návrhy k proceduře? Prosím.
Já jsem tedy zcela zásadně proti postupu, který navrhuje pan předseda Stanjura. Ale já tedy dávám, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, návrh na změnu procedury. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, když se potom hlasují doporučující či nedoporučující stanoviska výboru, tak pouze dva pozměňovací návrhy získaly doporučující stanovisko.
Děkuji.
Ten můj první návrh směřuje podle mě k jasné legislativní chybě, vyloučit některé návrhy z hlasování chybným úsudkem je podle mě chyba, která může ohrozit platnost celého zákona. A tady ta logika dostává na frak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího.
Přistoupíme k hlasování. Já zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
A my jsme to schválili v proceduře. Takže podle mě musíme...
A buď to projde, nebo neprojde. To je myslím názor, který si myslím, že bychom měli udělat. Takže jestli vás můžu požádat. Přikročili bychom tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Žádám ještě paní zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Výsledek - byl přijat. Paní ministryně má zájem vystoupit s přednostním právem, takže jí dáme prostor. Projednávání tohoto návrhu jsme přerušili ve středu 5. prosince tohoto roku v rozpravě. O tomto návrhu budeme hlasovat po ukončení rozpravy.
Nyní navrhuji takovouto proceduru. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den. Takže to je ta situace, a pak hlasovat o zákonu jako celku.
Tak, pane poslanče, prosím.
Čili nyní jdeme k návrhu A, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Feriho. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Takže nedoporučující, chápu. Takže já zahajuji hlasování. Tímto děkuji navrhovateli panu poslanci Karlu Raisovi a děkuji také zpravodaji panu poslanci Václavu Klausovi.
Já tady mám jako první bod 10, což je Prosím, ujměte se slova.
Jak je znám, pane předsedající, oni se hned tak neuklidní. To asi na úvod a teď už otevírám prostor dalším kolegům.
Vážené dámy, vážení pánové, já budu také stručná. Dovoluji si upozornit, že zatím ten zákon, přestože v naší legislativě už nějaký rok je, nebyl nikdy použit. My jsme se snažili tu novelu v rámci výboru životního prostředí projednat, dokonce jsme uspořádali i kulatý stůl a tam jsme se zástupci Ministerstva životního prostředí mluvili o tom, jaké jsou možnosti tuto legislativu nastavit tak, aby byla více využitelná. Nechali jsme i zpracovat ekologickou újmu Parlamentním institutem, který zpracoval analýzu, jak je tento zákon využíván v jiných evropských zemích. Zjistili jsme, že je využíván, takže já jsem pak dávala na výbor životního prostředí dva pozměňovací návrhy, které rozšiřují účinnost nebo předmět ochrany tohoto zákona.

V roce 2017 dělal příspěvek na péči přes 25 miliard.

Protože jestli si možná vzpomínáte, tak na 19 200 byl v minulé novele zákona o sociálních službách, který spadl pod stůl v minulém volebním období, a víceméně senátoři tuto částku jenom převzali, ale nikdo nezdůvodnil samotné navýšení o 6 tisíc korun. Ale de facto všechny návrhy, kromě tedy myslím návrhu ANO, se vlastně držely této horní hranice.

To si asi nemusíme říkat.

A myslím si, že i ten jeho nárůst, který tam je, tak v tuhle chvíli je asi optimální.
Dobrý den. Já se omlouvám, že vstupuji do té již odborné debaty s nějakým návrhem, kterým nebudu reagovat na předřečníka, ale je to procedurální návrh, tedy se jedná o faktickou poznámku. Takže bych prosil o uplatnění tohohle.
Ano, děkuji.
Děkuji moc. Já jenom bych chtěl na svou předřečnici paní Aulickou trošičku reagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, co se týče té kontroly. To je úplně nereálné. Každý se třetím a čtvrtým stupněm postižení chodí k lékaři. Ten kontroluje stav třeba toho pacienta. Tak hlavně neříkejme, že všichni ti, nebo část z nich, kteří pobírají příspěvek na péči, jsou ti, kteří prostě nějakým způsobem na tom vydělávají. Já se domnívám, že tak to není. Pokud někoho známe, tak určitě se pojďme o tom konkrétně bavit, ale není to žádný systémový problém.
Nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka a paní kolegyně Maxová už bude na řadě.
Děkuji za slovo. Já se domnívám, že v tomto případě nemůžeme postupovat tak, jak on zde zmínil.
Děkuji za názor na tuto záležitost. A nyní paní kolegyně Radka Maxová. Paní poslankyně, máte slovo.
Ještě teď asi úplně nevím, co bych chtěla říci, protože z celé té debaty jsem trošku smutná. Hovořit jako předsedkyně výboru pro sociální politiku, a jak jsme to vnímali my na půdě našeho výboru. Ne všechny byly napsány dobře, ne všechny byly možné odsouhlasit. Domnívali jsme se, že uděláme politickou dohodu na jednom znění pozměňujícího návrhu napříč politickým spektrem, tak jak bylo již dnes zmíněno, ale bohužel k tomu tak nedošlo. Musím říci, že tento pozměňující návrh je o penězích. Ale ne o penězích státního rozpočtu, ačkoliv jsme to také velmi řešili a komunikovali jsme s naší paní ministryní Schillerovou, která se usilovně snažila najít finance na takto potřebnou věc. Ale je to o penězích těm lidem. Našim občanům, osobám se zdravotním postižením.
Proto bych vám nyní chtěl představit svoje čtyři návrhy. První návrh je návrh na zamítnutí návrhu zákona ve třetím čtení. To je myslím správně takto řečeno. Budeme tedy ve třetím čtení podle mého návrhu hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. Tato žádost musí být místně specifikovaná a lze ji podávat opakovaně. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Takže nyní prosím paní poslankyni Balcarovou, která je další přihlášenou do rozpravy.
Já jsem předložila dva pozměňovací návrhy, které mají rozšířit předmět ochrany, který tato novela zákona o ekologické újmě pokrývá. Jeden se týká množiny chráněných druhů a jejich biotopů. Podle předložené legislativy se to týká ochrany pouze druhů, které jsou chráněny z hlediska evropského práva. Já jsem ho rozšířila i na ty chráněné druhy, které jsou vyjmenovány v našem zákonu o ochraně přírody a krajiny, protože si myslím, že tak ten zákon bude fungovat šířeji. Ještě jednou říkám, chrání je pouze v tom případě, že dojde k nějakému jednorázovému poškození životního prostředí. Takže já bych byla ráda, kdyby tento pozměňovací návrh, který se týká kvality půdy, byl přijat.
To byl poslední písemně přihlášený řečník. Nemám v tuto chvíli žádných faktických poznámek ani nevidím žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele a zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě? Já také děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tímto se chci přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem představila v obecné rozpravě.
Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy a v tuto chvíli nevidím žádných dalších přihlášek, takže končím i podrobnou rozpravu. Nebo nemá? V tom případě nemáme žádné návrhy, o kterých by se mělo hlasovat v tuto chvíli, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan kolega Čižinský, poté pan poslanec Bělobrádek.
To znamená, že když jste tu možnost měli, tak jste to nezvyšovali, dokonce u určitého stupně snižovali. Já to samozřejmě podporuji, ale je potřeba to vyvážit a je potřeba být konzistentní v té době.
Děkuji za slovo. Souhlasím s názorem, že příspěvek na péči je něco úplně jiného než obědy. Nedá se to vůbec srovnávat. Rád bych podpořil názor pana předsedy Stanjury na průběh hlasování, aby se skutečně hlasovalo od té nejvyšší podpory k té nejnižší navrhované. Obědy vznikly v Praze proto, že ve třídách byly děti, které neobědvaly, a učitelé se na ně skládali, což určitě není v pořádku. Proto vzniklo konto, kde byly placeny obědy těm dětem, o kterých třídní učitelé a ředitelé věděli, že skutečně na ty obědy nemají.
Děkuji, pane předsedající. To tady je potřeba zdůraznit. A druhá věc. Musím říct, že já osobně jsem, protože nám dožila babička i děda doma, přebaloval svoji babičku a jsem přesvědčen, že to je i ta nejlepší výchovná metoda. To je potřeba zdůrazňovat.
Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi a dostaneme se k pořadí přihlášených.

Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že to téma je trochu žhavé, ale pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí, a každého, kdo vystupuje, nechte v klidu přednést jeho řeč, pokud mu bylo slovo uděleno.
Děkuji, pane předsedající. To v domácí péči nemáme.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
Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání toho návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Takže toto je za mě všechno.
Takže prosím pana poslance Zahradníka, aby se ujal slova.
Já především musím říci, že snaha předcházet ekologické újmě a snažit se o její nápravu má samozřejmě smysl. O nápravu všech možných újem, ke kterým může docházet, se má starat stát. Ať už je to újma na ekologických právech, nebo újma na právech občanských, je tady stát, aby se o nápravu takovýchto prohřešků staral. Všechno by tedy bylo v pořádku. Všechno by tady bylo v pořádku. Komise však vydala v roce 2017 odůvodněné stanovisko, podle kterého Česká republika nesprávně aplikuje ty články 12 a 13 směrnice Rady a Evropského parlamentu, a hrozí nám, že pokud bychom tomu nevyhověli, tak na nás bude podána žaloba, a tedy budeme zatíženi poměrně dramatickými sankcemi; jednorázovou sankcí dvou milionů eur a pak tedy deseti tisíci eury každý den do doby zjednání nápravy. V článku 12, který se nazývá Žádost o opatření, je stanoveno, jaké fyzické nebo právnické osoby mohou podávat ty žádosti. Pak je tady poměrně nadějná věta v té směrnici, která říká, že členské státy stanoví, co představuje dostatečný zájem a co představuje ono porušení práva. Čili tady je jasně řečeno, že musíme prostě do toho nějakým způsobem zapojit nevládní neziskové organizace v oblasti životního prostředí na základě tedy tlaku Evropské komise a její směrnice. A že tedy se k tomu patřičně chystají, no to je jasné, že jo. Tady je příručka , kterou vydala organizace Frank Bold, dříve Ekologický právní servis, mimochodem také sponzor nebo zřizovatel nechvalně známé organizace Rekonstrukce státu, která tady už ve Sněmovně mnohokrát byla zmiňovaná a která jaksi už za platnosti starého zákona dávala návod, jak si počínat, aby podle něj bylo možno podání podávat. No tak ten náš zákon zavádí, a už to tady bylo řečeno tedy, že těmi osobami budou nevládní organizace. A za druhé dávají těmto organizacím nevládním právo býti účastníky řízení, a to i tehdy, když jejich návrh nebyl shledán jako opodstatněný.
Takže vládní poslanec logicky může... mohou všichni, ale když to navrhne vládní poslanec, tak je to v pohodě, to je normální. Hlavní důvod byla ta stanoviska. Tohle jsem navrhl. Evidentně, on mi to pan poslanec Sklenák určitě vyvrátí, nechce hlasovat o tom nejštědřejším. Pak neprojde a pak jste na řadě hned vy jako druzí nejštědřejší. To je celé. Pro nás je samozřejmě mnohem důležitější to hlasování od nejštědřejšího, jak správně řekl pan poslanec Sklenák, po ten nejméně štědrý. To jsme naprosto ve shodě.
Já jenom vím, že kolega Stanjura má smysl pro logiku, takže to jsou rétorická cvičení. Já jsem zdůvodnil, proč postupuji tak, jak postupuji.
Pane předsedo, opravdu chcete uplatnit přednostní právo ještě?
Mohu se mýlit.
V tom případě chvilku vyčkáme, až se paní zpravodajka poradí s legislativou, a pak budeme vědět odpověď. A asi se budeme muset s tímto návrhem procedury vyrovnat hlasováním. Pokud ten neprojde, budeme hlasovat o návrhu na jiné seřazení návrhů. A podle toho, jak bude vybrána tato procedura, tak budeme postupovat. Já myslím, že je na tom shoda. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o tom vydělení. Kdo je proti? Nyní bychom hlasovali o návrhu na úpravu pořadí hlasování jednotlivých návrhů podle návrhu pana poslance Sklenáka? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat s touto procedurou.
Doporučujete? Jako první bychom hlasovali tedy o legislativně technických připomínkách.
Dobré teď již odpoledne, kolegyně, kolegové. Rád bych k vám krátce promluvil z pozice předsedy podvýboru pro dopravu. Jsem pro nulovou toleranci. Pamatuji si statistiky, čísla, která jsme obdrželi jak od kolegů zdravotníků, záchranářů, tak například od dopravní policie, od šéfa dopravní policie Tomáše Lercha. Proto jsem i byl ochoten se s kolegy, kteří s tou iniciativou přišli, pod ten návrh spolupodepsat. Myslím si, že jsme schopni během zimních měsíců, ledna, února, najít pozici, která bude komfortní jak pro Ministerstvo dopravy, tak i pro většinu z nás tady v Poslanecké sněmovně. Může se ten podvýbor uskutečnit, můžeme ho svolat hned na lednové schůzi. Takže tolik moje stanovisko. Věřím, že v zimních měsících to stihneme.
Děkuji. Samozřejmě ten návrh, jak už jsem říkal v úvodu, reflektujeme.
A jestli si někdo myslí, že tohle uděláme na čtení podvýboru nebo na čtení výboru, tak buď nás lakuje, anebo prostě to nemůže myslet vážně.